Počet firem, které zajišťují tyto testy, se postupně i zvětšuje. A je na Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních pojišťovnách, aby hlídaly parametry, které se týkají těch odborných kritérií a specifity, senzitivity těch testů. Pokud se týká společnosti Avenier, tak tam je také odpověď poměrně jednoduchá, protože v současné době společnost Avenier je jediným distributorem, který má existující smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a z tohoto důvodu i na doporučení zdravotních pojišťoven byla vybrána tato společnost, protože ta má tuto smlouvu vysoutěženou z minulosti a jedná se o jediného distributora, který je schopný zajistit distribuci pro všechny pojišťovny.
Děkuji.
A to mohu být i mnohem stručnější. My jsme vlastně s Piráty již celé jaro i léto upozorňovali na nezbytnost vybudování testovací kapacity, tedy pro PCR testy, a to někde mezi hodnotou 30 až 50 tisíc denně. A až nyní vlastně na podzim vidíme, že ta testovací kapacita se v těchto intervalech pohybuje. Stejně tak dlouhou dobu upozorňujeme i na nutnost preventivního testování v sociálních službách. A právě antigenní testy jsou rozhodně vítaným zlepšením této situace. Další otázkou tedy zůstává, zda by nebylo vhodnější zdravotním pojišťovnám přímo přiřknout roli toho distributora pro tento jediný konkrétní účel a testy nenakupovat právě přímo od výrobce.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se dílem připojuji k panu poslanci Třešňákovi a předřečníkům. Pak bude teprve snad, doufejme, taky rychle schválen Senátem, pak ho podepíše prezident a pak se podle něho může konat. Aspoň tak já chápu ten legislativní proces. To znamená, buď se čeká, až se schválí zákon, až se ten zákon schválí, teď tady zaznělo, že jinak ty testy nejdou koupit, takže až se ten zákon schválí, teprve se ty testy můžou koupit?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Ještě chvilku posečkáme. Prosím o klid sněmovnu! Jde o Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Pane zpravodaji, máte slovo. Dále je přihlášen pan kolega Jan Chvojka, který nehlásil přednostní právo. Paní ministryně, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čelíme druhé vlně epidemie a velká část zaměstnanců, živnostníků, rodin s dětmi čelí propadu příjmů. Některým se v posledních měsících kompletně příjmy propadly až fatálně. Myslím si totiž, že stát má dýchat s ekonomikou. Sociální demokracie proto navrhla i nový princip, od kterého by se měly platy politiků odvíjet. Ten princip byl jednoduchý, navázat platovou základnu na minimální mzdu tak, aby lidé, kteří rozhodují o osudech jiných, pocítili, za kolik peněz mnozí z nás musí v této zemi pracovat. Nicméně jak všichni víme, tento návrh se nesetkal s podporou. Zaostáváme za Polskem i za Slovenskem. Ale jak už jsem zmínila, tento návrh sociální demokracie nikdo nepodpořil. Několik týdnů a měsíců jsme se snažili najít řešení. Někteří sněmovní matadoři mi říkají, že v minulosti, když bylo ve Sněmovně 200 neprojednaných zákonů, tak Sněmovna propadala panice, zvláště rok před volbami. Je to poslanecký návrh, a proto se k němu jako sociální demokracie, připojujeme. Proto jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili pozměňovací návrh, který předloží pan předseda Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD, a který je i koaličně projednaný. O co v tomto pozměňovacím návrhu jde. Souhlasíme se zmrazením platů od 1. ledna příštího roku. Jde o zmrazení platové základny pro rok 2021 na úroveň letoška. Nad rámec toho ale přicházíme se systémovým řešením pro ty roky další. Opakuji, že pokud se nám nepodařilo snížit platy představitelů státní moci, tak chceme alespoň platy zmrazit a zabránit skokovému nárůstu v příštích letech. Proto navrhujeme od roku 2022 nový výpočet, kdy bude nově vazba na průměrnou mzdu v celém národním hospodářství. Rozdíl je tedy, že ta nová platová základna by se neměla odvíjet od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale od průměrné mzdy v celém národním hospodářství. Nebylo by to vůči všem ostatním v celém národním hospodářství fér.
Máte slovo, měřím vám čas.
Minimální mzda přece není odrazem ekonomiky. A v podstatě se to obrátí mediálně proti nám, že vlastně si zvyšujeme platy. Takže tento návrh já nepovažuji za vhodný. A samozřejmě že pozměňovací návrh, který zabrání tomu skoku, který by měl následovat, my podpoříme také.
Nyní s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo. Připraví se kolega Chvojka.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, já nebudu komentovat a reagovat na vystoupení paní ministryně Maláčové. Já bych tady chtěl říct za náš klub, že je podán pozměňovací návrh, který předkládá, nebo dal do systému, kolega Chvojka, který se k němu přihlásí. Ten návrh je i za nás, je i za Piráty. Piráti měli totožný návrh, takže nemá smysl dávat totožné návrhy. A věřím, že do konce roku jsme schopni projednat tento zákon, tak abychom ho uvedli v život.
Hezké čtvrteční dopoledne, kolegyně, kolegové. Je potřeba také říci, že zvolený způsob přechodu na nový ukazatel zároveň umožňuje, aby nedošlo k platovému poklesu u soudců, což si o tom můžeme myslet své, ale nepřipouští to judikatura Ústavního soudu.
Nikoho nevidím. Táži se opět na závěrečná slova. Myslím, že jsme tady už v dostatečném počtu, takže budeme hlasovat o zákonu jako celku. Pardon ještě. Návrh usnesení byl schválen.
Děkuji za slovo.
A pokud mají, tak kdo garantuje to, že tuto přesnost a citlivost mají?
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Janulík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přece tam ta odpověď zazněla, tak já nevím, jestli kolega měl ucpané uši.
Pan poslanec Válek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kasal a poté pan předseda Kalousek.
Já tam trošku vnesu nějaká čísla, do hovoru obou kolegů. Šlo o to, že v pondělí byl schválen vládou postup, jaký bude, že budou nakoupeny tyto testy.
Děkuji. Pan předseda Kalousek také s faktickou poznámkou.
Děkuji. Mám jenom zdvořilý dotaz. Nic nechci zpochybňovat, jenom bych prosil odpověď na otázku, na základě a v mezích jaké právní normy se nakoupily ty 2 miliony testů. Rozumím tomu, že ty další se budou nakupovat podle této normy.
Děkuji. Já jsem dneska přišla pozdě, protože jsem čekala na výsledek testu u dcery, která se ve svém zaměstnání potkala s infikovanou zaměstnankyní. Takže skutečně vidím testování jako velmi, velmi účinný nástroj, dokud nemáme vakcínu, dokud nemáme pořádné léky. Takže děkuji panu ministrovi za to, že to předkládá. A protože jsem dost zvědavý člověk, tak jsem se snažila doptat, kde to vázne, protože mi bylo sděleno, že ne ve všech zařízeních tyto testy jsou.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vzhledem k množství testů v řádech milionů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je nezbytné nastavit vhodný způsob efektivního úhradového mechanismu. Současné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom žádnou obdobnou situaci neřeší. S ohledem na potřebu rychlého řešení se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Jako samozřejmost pro úhradu daných testů vnímám splnění pochopitelných parametrů, kde je především certifikace a citlivost daného testu. V této souvislosti bych rád upozornil, že provádění daných testů je již nyní hrazenou službou na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby hradí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve. Proto se také navrhuje přijmout tento návrh za stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu.
Zahajuji hlasování.
Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví.
Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, nebo nepovedeme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Vzpomínáte si na svou státní zkoušku? Vzpomínáte se vůbec na své zkoušky a na tu obrovskou nervozitu a obrovské vypětí, které s touto zkouškou je spojeno a vůbec nevypovídá o osobním vztahu k té zkoušce nebo osobním výsledku té zkoušky? Pouze má nějaký obraz ta zkouška. To je doplnění z mé strany tady tohoto návrhu.
Tak, nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášená v obecné rozpravě, paní poslankyně Kateřina Valachová.
Děkuji vám, pane předsedající. Jedna poznámka se týká otázky vysokoškolských kolejí. Je tady také platné usnesení Sněmovny, že tahle věc se bude řešit. A druhá věc, ta je technická. Týká se legislativní nouze, já jsem o tom mluvila na školském výboru.
Tak, nyní tady mám ještě jednu faktickou poznámku a vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Já bych se také přimlouvala - děkuji za slovo - k tomu, jestli by nás tady pan ministr nemohl informovat o vysokoškolských kolejích, protože bychom chtěli využít toho, že tady je. To není jako poznámka, že sem nechodíte , ale jelikož těch bodů je málo, tak bychom vašeho času využili. A také do budoucna bych se chtěla přimluvit za to nejenom na výbor, ale zkrátka aby Poslanecká sněmovna byla více informována, protože opravdu ty informace se dozvídáme jako poslanci až z médií, což si myslím, že je špatně. Takže věřím, že pan ministr to jistě zlepší a na všechno tady dneska odpoví.
Tak, podívám se, zdali je zájem někoho dalšího vystoupit v obecné rozpravě.
Tam byl jednak výpadek na jaře, druhá věc je, že koleje mají výpadek z té doplňkové činnosti i v tuto chvíli. Co se týká možného náběhu těchto institutů zpět, tak to je debata o rozvolňujících scénářích. Tak to je odpověď na ty neustálé řeči o tom, k čemu to ty vysoké školy mají. Ale ten výpadek v tuto chvíli už je tak velký, že je naprosto legitimní očekávat nějakou kompenzaci ze strany vysokých škol.
Tak, nyní otevírám podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Tento návrh jsem i konzultoval s parlamentní legislativou, aby odpovídal možnostem zákonů.
Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Jestli souhlasíte, jestli i legislativa souhlasí, že to zvládneme.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Přidám k tomu svůj krátký komentář. Dovolím si krátce odůvodnit toto usnesení, tak jak nakonec to vyplynulo i z diskuse na jednání ústavně právního výboru.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 To není novela, která by byla na půl roku, ale ta bude platit samozřejmě příští roky. I ty pozměňovací návrhy si zaslouží debatu. Zdůrazním, že v usnesení ústavně-právního výboru se hovoří o zkrácených lhůtách, čili jsem připraven jako zpravodaj toto navrhnout. Vláda projednala 4. listopadu návrh zákona a ta lhůta je 10 dnů, připadá na sobotu. Předpokládám, že tuto sobotu nebude jednat Poslanecká sněmovna, že na tom je dohoda předsedů poslaneckých klubů. Nebudeme. Myslím, že to tak je správně. Mimo jiné tím eliminujeme riziko případných námitek Ústavního soudu, jako že tady máme už existující nálezy Ústavního soudu, které se vyjadřovaly právě k té míře omezení parlamentní, nakonec i mimoparlamentní debaty, a myslím, že by nebylo správné postupovat zde tímto způsobem.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy o zkráceném jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Já se omlouvám. To je přihláška do rozpravy k zákonu jako takovému, nikoli ke zkrácenému jednání? Pokud se paní poslankyně hlásí, samozřejmě jí dám slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím vyjádřit se k tomu, zda jsou, nebo nejsou splněny podmínky legislativní nouze. Ústavně-právní výbor doporučil Sněmovně, co bylo popsáno panem zpravodajem, a paní ministryně avizovala, že je připravena toto doporučení přijmout. Říkám to jenom pro pořádek, že toto je praxe, kterou v tuto chvíli dlouhodobě jako Poslanecká sněmovna akceptujeme, a myslím si, že je důležité na toto upozornit. Nicméně já sama za sebe chci avizovat, že budu v případě dalšího projednávání navrhovat případné svolání mimořádné schůze, a samozřejmě vás vyzývám, pokud myslíte vážně podporu toho, aby to bylo projednáno včas, tak abyste tuto mimořádnou schůzi podpořili.
Jedná se o tisk, který skutečně nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze. V tomto případě se jedná o návrh zákona, jehož účinnost má být 1. 7. příštího roku. Nijak nesouvisí ani s koronakrizí, ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Je to jenom pokus se schovat pod tento nouzový stav a projednat něco urychleně. Já souhlasím s tím, že věc má být projednána urychleně, zdaleka ji nepokládám za tak jednoduchou a triviální, jak je tady zatím říkáno. To je prostě velmi složitý problém, který samozřejmě vypadá vznešeně, že se někomu zkracují lhůty na insolvenční řízení, současně to znamená, že samozřejmě všem těm věřitelům bude jejich dluh zkrácen, a to někdy až ve velmi vysoké míře! Každý z těch dlužníků si někde něco půjčil a každý z těch dlužníků nesplatil. Za starých časů platívalo pravidlo, když jsem nezaplatil, platím dvojnásobek, nebo dokonce čtyřnásobek. A jenom jsem chtěl poprosit, aby tato Sněmovna opravdu v tomto případě umožnila normální rozpravu k tomuto tisku a nehnala se ve zkráceném řízení.
To, a budu zase vyzývat. A budu vyzývat a budu chtít, aby byla opozice konkrétní, když prostě se strefuje třeba do mandatorních výdajů. A teď tedy vrátím se k vám, abych vám z toho neutekla, to určitě ještě povedeme, tuto rétoriku. Takto to je to, aby měly na investice. Dost často slyším třeba, že je nulové zadlužení. To taky není úplně dobře, prostě čekat na to, až si našetříte, při těchto nízkých úrokových sazbách. Jinak tady mám investiční aktivitu krajů. Takže je to dobře, že mají finanční polštář, ale je potřeba ho teď čerpat. Prostě představa, že budou ty příjmy růst teď po nějakou dobu, než se z toho dostaneme, stejně jako rostly v letech konjunktury, prostě jsou liché. Podle čeho? Podle konjunktury? A budeme mít tedy schodek bilion? Takže je prosím potřeba tyto věci trochu vnímat v těch ekonomických kategoriích. Přiznávám, že teď doba pandemie odsunula tento úkol, protože řešíme celou řadu věcí. Jestli budeme kompenzovat. V tuto chvíli nic takového v plánu není, nejsem o tom zpravena. Já jsem ráda, že jste prostě pochopili, že to byla jediná správná cesta a nedalo se to jinak udělat. A já jsem nevolala po žádné dehonestaci nějakého hejtmana, prosím, to bylo trošku nekorektní od vás.
Paní kolegyně Kovářová se ještě dál hlásí do rozpravy.
To je hezké, že to říkáte. A vy jste říkala, že to je zbytečné, a to z toho důvodu, že důchodový - tak jste to řekla - důchodový účet byl v přebytku a je lepší ty peníze v podstatě dát do státního rozpočtu a utratit. A kdybyste ten polštář měli aspoň tady v podobě těch cca 18 miliard ročně, tak jste ho dnes mohli krásně využít a ten schodek by nemusel být tak vysoký. Co se týče toho, že kraje mají ty peníze na účtech, že se šetření nevyplatí, mohou si půjčit. A nemůžete to nahradit tím, že řeknete no, my jsme jim každý rok dali, takže jsme to vlastně tak jako splnili, to programové prohlášení a to usnesení. No, ale ono to je trošku jinak. Bylo to míněno takovým způsobem, že připravíte pravidla, tak jak to máte i v programovém prohlášení vlády, že přijmete pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury s cílem zajistit každoročně 4 miliardy korun. Takže to, co děláte, jsou pravidla? Nejsou to pravidla. A já se ptám, jestli se tedy ještě nepokusíte přece jenom dát něco podobného dohromady jako jsme udělali my, tady mám ty návrhy.
Tam si myslím, že je to spravedlivější. A je potřeba také říci, že se jedná o ukazatel, který mnohem lépe zohledňuje kondici celého hospodářství státu, ale zároveň s jednou jedinou výjimkou představuje i určitou úsporu pro státní rozpočet. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Do rozpravy obecné už nikoho nemám. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Předkladatel ne, zpravodaj také ne.